A premiér vám o tom, co vás čeká, měl říct dopředu.
A nyní tady mám jednu faktickou poznámku. Pan ministr kultury Antonín Staněk.
Ochranu základních demokratických pravidel, ústavní integrity a nezávislosti vysokých ústavních funkcí. Všechny tyto požadavky jsou naprosto legitimní. Nicméně jsem přesvědčen, že nic z toho nebylo, není a nebude ohroženo, když navrhovatelé z Občanské demokratické strany, KDU-ČSL, TOP 09, STAN neuspějí se svým návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. Tyto hodnoty nebudou ohroženy, ani když neuspějí navrhovatelé z SPD.
Pane předsedající, paní ministryně, páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji vám za udělené slovo. V té chvíli od něj máme nějaká očekávání a máme na takového člověka samozřejmě i své nároky. Chceme, aby to byl člověk s morální integritou, chceme, aby to byl člověk nějakých morálních zásad, chceme, aby to byl člověk, jehož slovo platí, jehož slovo neprochází neustálou změnou a významy jeho slov a vět se nikam neposouvají. V tomto kontextu musím říct, že se nic nemění na tom, že Andrej Babiš jako premiér vlády České republiky tyto podmínky jednoznačně nesplňuje. Je potřeba si uvědomit kontext celé naší dnešní debaty. Ono to tak není. A především je potřeba si uvědomit, kdo toto herní pole nalinkoval, kdo postavil mantinely současné politické situaci. A tady je odpověď jednoznačná. Jsou to všechny strany a hnutí, které vyslovily existující vládě v České republice svou důvěru. Jsou to strany a hnutí, které se jednoduše smířily s tím, že máme premiéra s významným osobním problémem, premiéra s trestním stíháním, premiéra, u kterého zásadním způsobem hrozí při výkonu jeho mandátu střet zájmů. Slyšeli jsme z vystoupení koaličních politiků jednu větu, proč opět hovoříme o důvěře vládě, když se vlastně za tu dobu nic nezměnilo. Vy máte velkou pravdu. Ono se od té doby nic nezměnilo. A proto dnes opět hovoříme o nedůvěře vládě České republiky, protože ten problém, který tady byl, tak tady je stále, ten problém přetrvává, na ten problém se pouze nabalují nejrůznější další vrstvy, které občas působí jako z nějakého dobrodružného kriminálního filmu. Ale ten problém tady vytváří jedna konkrétní osoba, kterou je premiér vlády České republiky se svým osobním problémem, který zatěžuje celou naši společnosti. Rovněž jsme z úst vládních představitelů slyšeli, že dochází k dělení společnosti, k hloubení příkopů. A já si troufám říci, že nikdo za těch 29 let od sametové revoluce nevykopal v naší společnosti hlubší příkop, který by dělil jednotlivé společenské vrstvy, než právě premiér, který má problém trestního stíhání. Naše společnost je rozdělená a prorůstá jí zhoubná choroba, která mění normy, která mění způsoby chování a uvažování, která mění uvažování lidí, kteří jsou ochotni se smířit s tím, že trestní stíhání u premiéra prostě není problém, něco, co by ještě nedávno bylo nepřijatelné. A ta zhoubná choroba každému, koho potká, říká: já nikdy, nikdy neodejdu. A o to se dnes pokoušíme i my jako opoziční poslanci. A i kdyby nám tento boj nevyšel, tak ten souboj s tou zhoubnou chorobou jako u pacientů, kteří ji mají, se prostě vzdát nemůže nikdy. My tady dnes nemluvíme, a myslím, že ta celá debata je toho důkazem, o zdravotním stavu premiéra vlády České republiky. My tady mluvíme o něčem úplně jiném. My tady mluvíme o zdravotním stavu České republiky. My tady mluvíme o tom, že naše společnost je nemocná, a aby se mohla uzdravit, tak musí si tu nemoc uvědomit i ten, kdo ji způsobil, a tím člověkem je premiér vlády České republiky, pan Andrej Babiš. Vždyť ten jeho problém má konkrétní konsekvence a dopady do fungování naší společnosti. Všimli jsme si mnoha změn v orgánech, které mají na starost bezpečnost České republiky. Třeba se během toho posledního půlroku vybralo pár skvělých odborníků, třeba skutečně prošli rovným výběrovým řízením a třeba svou funkci budou opravdu zastávat skvěle. Ale na nich v této chvíli leží ten polibek smrti toho, že nastupují do svých funkcí v době, kdy budou automaticky podezříváni částí společnosti z toho, že přicházejí na zakázku a jsou splnit něčí poptávku. Dámy a pánové, myslím si, že je na čase se dívat do budoucnosti naší země a opravdu se vrátit k debatě o řadě problémů. Ale není možné tak činit ve chvíli, kdy je společnost rozdělena, kdy je společenská atmosféra asi nejhorší, jaká za 29 let byla. A ještě jednou si řekněme, co je dřeň a absolutní základ toho problému, který se nedá nijak relativizovat. Základem tohoto problému je a vždycky bude trestní kauza premiéra České republiky, který je v jednoznačném střetu zájmů.
Já jsem nyní zaznamenal novou dohodu poslaneckých klubů, a to že vynecháme polední pauzu a pojedeme tedy v projednávání dnešního bodu pořadu schůze kontinuálně. Takže pane poslanče, máte slovo. Máme tady procedurální návrh. Ano, máme žádost o odhlášení.
Nejsme v banánové republice," napsal Jan Hamáček, "a politici musí být připraveni převzít politickou odpovědnost. Podezření jsou tak závažná, že by jakýkoliv jiný politik už dávno složil funkci. O zahraniční reputaci České republiky nemluvě," pokračuje Jan Hamáček. "Když jezdím na zahraniční cesty za svými kolegy z jiných parlamentů nebo se setkávám se zahraničními politiky u nás, vždy si cením toho, že jsme se v dobách, kdy to tu jiskřilo, dokázali vyhnout ozbrojenému konfliktu a prokázali jsme vysokou politickou kulturu... To, co předvádí majitel ANO," říká Jan Hamáček, ale tuhle reputaci dokonale vynulovalo. Proto znovu opakuji," ne já, ale Jan Hamáček, "pane Babiši, odejděte! Pomůžete tak nejen České republice, ale i sobě. Každým dnem své agónie situaci jenom zhoršujete. Tato země si zaslouží stabilitu, ekonomický růst, občané naší země si zaslouží politiky, kteří jim do očí nelžou." Nemám důvod s tím polemizovat. Nebo skoro nic nezměnilo, abych citoval přesně své předřečníky. Pojďme se podívat, jak expert na plány B Jan Hamáček a jeho sociální demokracie postupovali v jiných případech. Pan předseda Faltýnek už tady citoval některá hlasování o důvěře. Zřejmě jsme čerpali ze stejných zdrojů. A já vzpomenu hned první hlasování o důvěře a pak sami posuďte, vy, členové sociální demokracie, jak se posunula společenská situace a posuzování chování politiků. Jak vy jste změnili ten pohled, milé kolegyně a milí kolegové. Svolala ji sociální demokracie. Plně podporuji právo opozice kdykoli vyvolat toto hlasování. To je naprosto v pořádku. Je to jeden z mála nástrojů, které opozice má podle jednacího řádu. Důvodem bylo podezření na údajnou korupční kauzu na Státním fondu životního prostředí. Podezření na údajnou korupční kauzu. Proto jste vyvolali hlasování o nedůvěře. Nebyl ani obviněn a je očištěn. Přesto podal demisi, odešel. A vy jste vyvolali hlasování o nedůvěře. Jak to měli vymyšlené sociální demokraté? Taky jsme byli s Radimem Fialou členy této vládní koalice. Jaký byl výsledek hlasování? Neutekli jsme ze sálu, stáli jsme za vlastní vládou a hlasovali jsme pro vlastní vládu. Výsledky byly mnohdy podobné, 84 pro, 114 proti. Co to bylo za divadlo? Co jste to tady hráli? Nebo jste změnili názor jenom proto, že sedíte ve vládních lavicích? Po nás chcete plán B, C, D - já vám ho hned řeknu. Plán B, například, pokračování stávající koalice bez současného premiéra. Plán C, pokud vám plán B nestačí, například většinová koalice bez komunistů. Kdo vám věří, že ty volby chcete? Ale vy to navrhujete a pevně doufáte, že to nevyjde. Měli jste 101 pro vytvoření jiné vlády? Lovili jste tehdy mezi poslanci ODS a Strany zelených? Tak co nám vlastně vyčítáte? Místo abyste řekli politicky jasně například "my za touto vládou stojíme, my jsme její součástí", tak vykládáte takové silácké prohlášení typu: pane Babiši, ukončete tuhle trapnost! A vinu shazujete na opozici. Za své vlastní selhání. Kdo tady změnil názor o 180 stupňů? Opozice, nebo sociální demokraté? Je to vaše rozhodnutí. Proč se za to stydíte? Nepoužiji stejně nefér taktiku, jakou použil Jan Hamáček, který tady říká tak tajemně a tajuplně: Chodí za mnou někteří členové opozice a říkají mi v těch kuloárech: Prosím vás, hlavně ať ta vláda nepadne, my nevíme, co s tím. Tohle je nefér a sprostý útok, pokud nejmenujete. Já nepoužiji stejnou taktiku a nebudu říkat na mikrofon, co nám například Jan Hamáček říkal v interním jednání minulý týden. Další teze, se kterou vystoupil Jan Hamáček opakovaně v posledních dnech, říká: Já jsem garantem nezávislého vyšetřování této kauzy. Já jako ministr vnitra vám to garantuji. Současně slyšíme z mnoha vystoupení, že se nic nezměnilo. Je pryč policejní prezident. To se přece změnilo. A jak říká Andrej Babiš, noviny jsem koupil proto, aby psaly pravdu. V této souvislosti mám několik dotazů na ministra vnitra. Poslední teze, velmi oblíbená: Nebudu stát po boku Petra Fialy. Nebudu na jedné lodi s Petrem Fialou. No, to je logické. Kdybychom chtěli, aby sociální demokraté stáli po našem boku v každém případě, to je úplný nesmysl. Máme jiné politické názory, takže v otázkách daní, penzijní reformy logicky nemůžeme stát bok po boku a říkat jsme na jedné lodi. Ale když se hlasuje o misích, tak jste velmi rádi, že stojíme po vašem boku. Vrátím se k těm pěti hlasováním o nedůvěře. Takhle jste postupovali vy. Stejně tak jako v dalších hlasováních o nedůvěře naší vládě stál po boku Vojtěcha Filipa a Miroslava Grebeníčka. Já si myslím, že si každý má rozhodnout a může se rozhodnout svobodně, kdo stojí po jeho boku nebo po koho boku stojí on sám. Ale nesvádějte to na nás. Neutíkejte z toho hlasování. Nebuďte alibisté. Nestojíme v řadě s Petrem Fialou, ale stojíme v řadě s Andrejem Babišem a Vojtěchem Filipem.
Vážení přátelé, my vás tady srdečně vítáme. Děkuji. A budeme pokračovat v rozpravě.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké skoro poledne. Já mám na panu kolegovi rád jednu věc. Já jsem asi na to líný, on ne nebo má lepší aparát než já. To znamená, vy ten plán B máte, nemáte, můžete mít, ale já myslím, že ten plán B je jasný. Plán B je jasný, protože ho řekl pan prezident. Je to hlasování o kauzách Andreje Babiše a je to hlasování bez představy, co bude dál. Naše kauzy to nejsou, je to kauza Andreje Babiše, ale my nebudeme přece hlasovat proti vládě, kde máme svých pět ministrů, to by přece nemělo politickou logiku a byl by to nesmysl. My jsme tuto krizi nezavinili, zavinil ji premiér Andrej Babiš a je na něm, aby tyto své problémy vysvětlil.
Prosím, pane předsedo.
Já jenom říkám bez vytáček. Ale přemluvte své vládní partnery - komunisty a hnutí ANO. Taková je jednoduchá matematika. Slyšeli jsme od premiéra, že o SPD neuvažuje. Ale chtěl jsem dát původně - znáte takové ty oblíbené obrázky, najděte pět rozdílů. Najděte mi a pojmenujte mi na mikrofon tři rozdíly v zahraniční politice SPD a KSČM. Tři, nepotřebuji pět!
Děkuji.
Já jsem čekal, že sociální demokracie tady bude hlavním cílem útoků opozice, protože jsme prostě s vámi do toho nešli. Já to respektuji. Je to legitimní, jsme politici, musíme nést odpovědnost za svá rozhodnutí a musíme být připraveni také čelit těm argumentům. Vy jste tady zmínil tři jména - dvě policejní, jedno mimo policii - a na tom jste dokladoval, že nemůžu garantovat nezávislost vyšetřování, protože tam došlo ke změnám. Já znám důvody, proč pan generál Trojánek odešel do Jihlavy, ale netroufám si je veřejně diskutovat tady na plénu Poslanecké sněmovny. Ale nemyslím si, že bychom to měli používat v politickém boji. A to nejhorší je naznačovat, že v situaci, kdy tady běží výběrové řízení na policejního prezidenta , včera byly uzavřeny přihlášky, tak naznačovat, že to celé výběrové řízení je nějaké cinknuté!
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže ta vaše nabídka je z tohoto důvodu zcela irelevantní a jenom je to taková kouřová clona k tomu, že vy jste se rozhodli, abyste si udrželi svoje vládní křesla, tak z tohoto důvodu jste se rozhodli tolerovat, že pan premiér je podezřelý z maření vyšetřování svého dotačního podvodu. To je vaše volba. Ale logicky my si o vás myslíme své.
A nyní pan poslanec Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, vaše dvě minuty.
A položil jsem vám tři konkrétní dotazy a nic jsem nenaznačoval. Očekávám odpovědi a podle těch odpovědí si já učiním názor. Poslanecká sněmovna je suverén a ta rozhoduje, která vláda dostane důvěru, nebo ne! Tak se zase nevymlouvejte na pana prezidenta nebo někoho dalšího! A to je ten problém, na který já jsem poukázal. To byla vaše slova, která jsem tady četl, ne moje. To nebyl žádný útok opozice. Už tehdy jste říkal, potřebujeme vládu bez Andreje Babiše, aby byla vláda úspěšná, aby udělala mzdy, prostředí, zdravotnictví, to, co jste opakoval dneska. Jenom jste změnil názor. To prostě není pravda! A nejsou to komunisté!
Já bych také poprosil, abychom si nepřekládali vzájemně slova z češtiny do češtiny. Já jsem neřekl nikdy, že za změnou názoru stojí opozice. Můžeme se bavit o tom, jaká byla tehdy politická realita, situace atd., ale o tom mluvit nechci. Já nevím, nemám diář pana předsedy vlády a nevím, jestli on se scházel s řediteli jednotlivých policejních ředitelství. Ta komise posoudí došlé přihlášky a potom navrhne ministrovi vnitra další postup. Já pouze říkám, že není fér to teď zatahovat do té velmi ostré politické diskuze. Zeptejte se pana premiéra na jeho diář, to je asi legitimní otázka na něj, a on vám asi odpoví.
Takže Marek Výborný.
Děkuji.
To znamená, žádné finanční prostředky neinvestiční nebo investiční neodešly, programy byly zastaveny. místě.
Děkuji.
Mrzí mě, že paní Slonková s panem Kubíkem, když byli v tom Švýcarsku, si nenašli čas nebo sponzory k tomu, aby navštívili pana Bakalu, který se skrývá ve Švýcarsku a nechce vypovídat. Já jsem dneska strašně rád, že máme nezávislou policii, že máme nezávislé vyšetřovací orgány, jak se ukázalo tady v případě našeho kolegy pana Faltýnka.
Pan předseda Stanjura s přednostním právem, po něm pan předseda Chvojka.
Náš pan předseda ve svém úvodním vystoupení shrnul důvody, pro které jsme nejprve vyzvali premiéra k demisi, a když tu výzvu nevyslyšel, poté jsme svolali tuto schůzi. Mrzí mě, že momentálně není přítomen vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, protože budu velmi často citovat jeho slova, ať už z médií jeho podepsaný komentář, nebo jeho vystupování zde v Poslanecké sněmovně. Bohužel tady vidím jenom torzo poslaneckého klubu ČSSD, pokud se nepletu, čtyři. Včera jsem si přečetl, jako mnozí z nás, rozhovor Jana Hamáčka na serveru Novinky.cz. Doufám, že mě pan ministr poslouchá někde jinde, máme technické možnosti, a pak mi odpoví. Cituji Jana Hamáčka ze včerejška: "Opozice se pokouší vyslovit nedůvěru vládě. Opozice nemá žádný plán B, jen se snaží vládu odvolat. Rozhodně nebudeme iniciovat rozpuštění Poslanecké sněmovny." Pak se dostanu na závěr, kdy popírá tyto své věty. Opozice vybízí vládu k demisi, ale nemá prostředky, jak toho dosáhnout. Několikrát tuhle tezi opakuje. "Jsme připraveni dodat našich 15 hlasů pro rozpuštění Sněmovny. To je oblíbené sousloví Jana Hamáčka, divadlo ve Sněmovně. Než to začnu citovat, tak Jan Hamáček se rozčiluje a říká: "Nebudete nám radit, co máme dělat." Já s tím souhlasím, my vám neradíme, co máte dělat. Ale on se toho úplně nedržel ve své politické praxi. Místo aby v hlasování vyjádřili svůj názor buď pro, nebo proti. To je podle mě legitimní a nikdo nemůže nikomu vyčítat, jak hlasoval. Ten článek od Jana Hamáčka, který tak nemá rád, když mu někdo radí, se jmenuje Pane Babiši, ukončete tuhle trapnost. Musím říct, že když jsem si ho včera četl, tak jsou to mimořádně ostrá slova na adresu Andreje Babiše. Cituji: "Ovšem představení, které se odehrálo tento týden se současným ministrem financí a šéfem hnutí ANO v hlavní tragikomické roli, bylo už pro diváky hodně silnou kávou. Tato země a její občané potřebují stabilní vládu, která bude vládnout a bude napomáhat růstu mezd, rozvíjet zdravotnictví, bude řešit bytovou problematiku nebo počty policistů v ulicích a nebude se utápět v problémech svého ministra financí. Průběh mimořádné schůze byl svým způsobem předvídatelný.